Tuto změnu jsem přednesl já.
Ano, prosím o stanovisko. Výbor? Kdo je proti? Další prosím. Pan ministr? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Díky novému ustanovení bude ČTÚ poskytnuta dostatečná pravomoc omezit technologickou neutralitu v přídělech rádiových kmitočtů nebo individuálních oprávnění dle příslušné části plánu využití rádiového spektra.
Návrh byl přijat. Další prosím. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. Další prosím. Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Další prosím. Tento návrh byl přijat.
Jestliže toto stavební zákon nevyžaduje, vzniká ochranné pásmo dnem uvedení sítě nebo zařízení do užívání.
Výbor?
Je to pozměňovací návrh poslance Petra Kudely.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vám chtěl tímto poděkovat za velmi konstruktivní přístup při hlasování o tomto návrhu zákona.
Pan ministr vnitra je již u stolku zpravodajů a ještě prosím zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Pleticha. Není tomu tak.
Za druhé. Na začátku písm. A se vkládá slovo "neoprávněně". Na konci písm. Za čtvrté. Na začátku písm. Na konci písm.
Nejedná se o rozšíření působnosti ani pravomoci Vojenské policie, ale pouze o zachování kontinuity stávající právní úpravy. V další části zákona by se nově vložily další odstavce.
Kolegyně, kolegové, já prosím o klid.
Předmětné ustanovení a oprávnění vojenských policistů již neobsahuje. Opět se nejedná o rozšíření působnosti ani pravomoci Vojenské policie, ale pouze o zachování platné právní úpravy. Tady máme možnost udělat to hned, udělat to tím, že bychom vrátili tuto normu do druhého čtení. A já bych vás o to chtěla poprosit. Bohužel tady není pan ministr obrany, aby vysvětlil, jestli došlo k nějakému nedorozumění mezi Ministerstvem vnitra, mezi jeho resortem, opět tady trošku tahám kaštany z ohně za členy vládní koalice, ale myslím si, že je to ku prospěchu věci. Takže vás prosím o shovívavost.
Děkuji, paní poslankyně. Pan poslanec žádal stanovisko předkladatele k návrhu paní poslankyně Černochové. Tak v tom případě končím rozpravu a prosím o závěrečná slova.
To znamená, jedná se o policii jako policejní orgán ve smyslu Policie České republiky i policie Vojenské. To teď velmi těžko zhojíme na plénu samém.
Pan zpravodaj, pokud si přeje závěrečné slovo.
Tak pan ministr nemá odvahu se pustit do debaty, aby mohla kolegyně Jana Černochová reagovat, takže musím tu roli sehrát já. Pane ministře, váš kolega z vlády je tady. Vojenská policie patří jemu. A mohli bychom znát i jeho stanovisko.
O tom samozřejmě nechám hlasovat bez rozpravy. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Takže já bych ho chtěl požádat.
Já registruji přihlášku pana ministra vnitra s přednostním právem. Žádné další přihlášky s přednostním právem nevidím.
Návrh nebyl přijat.
Další hlasování. Věcně jde o adaptační období.
Stanovisko paní ministryně?
Takže výbor nezaujal stanovisko k tomuto hlasování.
Zahajuji hlasování o návrhu. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Prosím pány poslance, aby na sebe přestali pokřikovat.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Prosím, abyste mé kolegy uklidnil. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Věcně jde o prostupnost nepedagogů do odborných předmětů středních škol. To znamená, že na odborné školy budou moci nastupovat odborníci z praxe. Stanovisko výboru je doporučující.
Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Věcně se jedná o plán osobního rozvoje nejdéle na dva roky, na 24 měsíců. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Další hlasování. Stanovisko výboru doporučující.
Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru doporučující.
Návrh byl přijat.
Další hlasování.
Omlouvám se, když na mě mluví dva lidi, nezvládám to, a ještě sledovat hlasování.
Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
A pokud tedy to, co píše pan premiér, je myšleno vážně, že vláda plní sliby, tak si myslím, že je nejvyšší čas, poslední možnost, abychom tento sněmovní tisk 499 propustili přes první čtení a jestli se potom to, co má vláda připraveno, podá jako komplexní pozměňovací návrh, je už druhá věc. Nemusíme se tou problematikou vůbec dlouze zabývat. Já si myslím, že po tom, co proběhne dubnová schůze, bude dostatek času, abychom pracovali na těch návrzích, které prošly prvním čtením dál. Chtěl bych vás tedy, kolegové, poprosit, obzvláště ty z vládních stran, abyste dostáli tomu slibu vládního prohlášení a propustili sněmovní tisk 499 na pořad této schůze tak, abychom jej mohli velmi rychle projednat, protože gró debaty bude jistě ve druhém čtení a zabránili tak tomu, aby nemohl být projednán v tomto volebním období. Navrhuji, já to opravím, pane předsedající, jako druhý bod po dnešních třetích čteních tak, abych umožnil panu předsedovi Votavovi několikrát odložený návrh, aby mohl být jako první.
Rozumím tomu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jde o druhé čtení.
Pokud nikdo, můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých bodech. Mohu o nich nechat hlasovat jedním hlasováním? Nikdo nic nenamítá. Samostatně? Tak samostatně. Já chápu, že se týkají každý jiného ministerstva. Nejsou tedy nijak spojené. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl také přijat. I tento bod jsme vyřadili z dnešního jednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme dokončili jednání o programu naší schůze. Tím máme vyřízené všechny věci, které patří na začátek schůze, a můžeme se zabývat třetím čtením, které je pevně zařazeno. Paní navrhovatelka má jistě zájem uvést třetí čtení svým vystoupením ještě před otevřením rozpravy.
Na úvod bych chtěla zmínit jednou větou, že cílem tohoto zákona je opravdu zavést veřejnoprávní kontroly na úrovni státu, krajů, obcí. Chceme zlepšit celé prostředí v oblasti pohřebnictví.
Žádám vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. To jsou omluvy, které přišly předsedovi Poslanecké sněmovny. A první se hlásí pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a potom předseda rozpočtového výboru Václav Votava. To jsou první přihlášení. Písemnou přihlášku mám od pana poslance Karla Fiedlera. Paní kolegyně, páni kolegové, první na řadě předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo.
Dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl vyřadit z pořadu 56. schůze body č. 250 - jedná se o zákon o pojištění na sociální zabezpečení. Děkuji za pozornost.
To jsou vyřazení. Pan předseda rozpočtového výboru Václav Votava se hlásí.
Moc děkuji za pochopení.
Pan poslanec Karel Fiedler nyní.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Číslo tisku je tady, ano.
Číslo bodu, jak sdělil pan předsedající, je to senátní návrh novely exekučního řádu, který se zabývá teritorialitou exekutorů. Je to jednak středeční projednávání novely insolvenčního zákona, kde jsme tedy slyšeli velkou kritiku na tuto předlohu, a protože jsem se nedostal - Jak správně řekl v debatě kolega Klaška, tato Poslanecká sněmovna již alespoň částečně vyřešila problémy se spotřebitelskými úvěry, které jsou jedním ze zdrojů velkého zadlužení dlužníků a občanů. A problém slučování exekucí, což velmi souvisí s teritorialitou, tato Sněmovna neřešila.
Já vám rozumím, pane poslanče. Takže pokud to nechcete vědět, tak můžete klidně vést diskusi v předsálí. Děkuji.
A insolvence je až poslední závěrečný krok. Já tedy nechápu tuto logiku, proč vláda takto postupuje. Nevím, jaká je tam lobbistická výhoda pro nějakou skupinu, proč tohle tak spěchá. A já si dovolím odcitovat část odpovědi pana premiéra Sobotky na moji interpelaci. Byla to myslím ústní a odpovídal písemně, protože nebyl přítomen. Cituji z dopisu pana premiéra.
A tady musím říci, že to opravdu není cílem naší novely, aby stát měl nějakou kontrolu i v této agendě. A já osobně bych byla velmi ráda, kdyby vaší, naší spoluprací se dostala i této agendě jaksi možnost dohledu ze strany státu a kontroly ze strany státu a nejen státu. Samozřejmě hygienické stanice, živnostenské úřady a dále. A tady vás chci informovat, že naše stanoviska byla konzultována i s ostatními rezorty. Pozměňovací návrh, ke kterému garanční výbor nepřijal žádné stanovisko, čili o tom budete hlasovat vy. Není to možné, není to vhodné a opravdu s tímto pozměňovacím návrhem nemůžeme souhlasit. Tady se navrhuje, aby výkopové práce na pohřebišti směl provádět pouze provozovatel pohřebiště. Provozovatelem pohřebiště je obec, která si například najímá hrobníky. To znamená, že výkopové práce dělají pouze najatí hrobníci u toho provozovatele pohřebiště. A tady naopak tato novela má umožnit vypraviteli pohřbu, aby si sám mohl sjednat zajištění veškerých služeb u provozovatele pohřební služby. Protože je mnoho pohřebních služeb, které nabízejí komplexní služby. Jedná se o pohřby, kde nejsou dědicové nebo nejsou dohledatelní, kde obec je povinna vypravit, respektive zajistit veškeré činnosti, které se týkají úmrtí osoby na své náklady. Sociální pohřby na základě mého rozhodnutí v roce 2014 proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj každé obci, která o to požádá. Samozřejmě má jednotlivé části, které vyžadujeme, to znamená fakturu a podobně. Občanský zákoník v této oblasti stanoví, že náklady jakéhokoliv pohřbu včetně opatření hrobového místa, se hradí z pozůstalostí nikoli z veřejných rozpočtů. To samé hygienická stanice. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhovalo v novele, ať je to bez omezení, protože tímto způsobem samozřejmě můžeme omezovat některé pohřební služby, které již mají větší vozidla. Vím, že kolegové tady na galerce s něčím souhlasí, s něčím nesouhlasí. A tady kdo si vezme opravdu na odpovědnost, že my omezíme počet rakví, respektive míst pro lidské pozůstatky v jednom vozidle. Tady je nutné, aby stát zajistil, že převozy jsou možné. A v tuto chvíli není na nás, na státu, abychom určovali počet míst. Já bych tímto pomalu skončila. My ty pozměňovací návrhy opravdu nepovažujeme za dobré. A všude v oblasti podnikání je konkurenční boj. Ať pro pozůstalé, tak samozřejmě pro naše zesnulé osoby, aby s nimi bylo důstojně zacházeno.
Konstatuji, že zkrátila svou omluvu z důvodu osobních paní kolegyně Lorencová, která už se dostavila na jednání. A otevírám rozpravu, kde mám dvě přihlášky a faktickou mohu dát až po... Nejdříve první.
Jako závěrečný krok bude hlasování o zákonu jako celku.
Děkuji panu zpravodaji. Pan kolega Koubek se hlásí ještě k proceduře. Prosím, pane poslanče.
On to chtěl říci dobře, ale přeřekl se. Je to v souladu s tím, jenom aby na ten záznam to zaznělo, protože jste řekl dvakrát G22.
Děkuji.
Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o proceduře, kterou navrhl garanční výbor, kterou předkládá pan zpravodaj. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 502, z přítomných 137 poslanců, pro 132, proti nikdo. Jediné, co nebudeme hlasovat, jsou legislativně technické nápravy, protože žádný v rozpravě nepadl. Kdo je proti? Děkuji vám.